Já si myslím, že drtivá většina poslanců vůbec nezesinala, protože to tušila. Akorát členové vlády ty informace neviděli. Pan Stanjura řekl v otázkách Václava Moravce, že rozpočet to unese. Tak čeho se bojíte? Chcete ožebračit seniory, tak jste si to nějak naplánovali? Tady je legitimní očekávání seniorů, že budou podpořeni, že dostanou nějakou korunu. Vy kopete příkopy mezi seniory a těmi mladšími.
Nyní pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou, následuje pan poslanec Brázdil.
Já jsem se to snažil vysvětlit, proč ne v prosinci, ale proč po tom 10. únoru. Co chci zdůraznit. Ale teď se bavíme o mimořádné valorizaci v měsíci červenci. Potom bych velmi poprosil - a to se týká opět paní kolegyně Peštové, ale i dalších. Prosím, nikdo tady neřekl a z mých úst tady nezaznělo, že důchodci, senioři, způsobí vážné hospodářské škody. Nic takového nezaznělo. Valorizace bude, senioři dostanou v průměru přidáno 770 korun a průměrný důchod se dostane přes 20 000 korun. Což když ještě zohledníme to, že důchody jsou nedaněné, rozdíl... Není to tak, důchody budeme zvedat. To znamená, jako odpovědní hospodáři.
Připraví se pan ministr Jurečka s faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. Dobré dopoledne, vážená paní předsedkyně, kolegyně kolegové. Má 22 stran, není to tak dlouhé. Teď z pohledu té záležitosti, pokud jde o dopady. Tady padly ty děti. Silná emoce, jestli nám děti poděkují, nebo ne. Budou financovat i to, když si na to půjčíme, včetně úroků. To si myslím, že je klíčové.
Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já budu mít také hlavní vystoupení a tam také rozeberu ty důvody, proč si myslím, že to není ani způsobilé ke schvalování ve stavu legislativní nouze, ani (?) ty důvody, proč s tou novelou nesouhlasíme. Stáhněte ho, dokud je čas. Myslela jsem si, že to bude vyžadovat novelu zákona o státním rozpočtu. V neděli jsem v diskusním pořadu České televize zjistila od pana ministra Stanjury, že ty peníze v rozpočtu najde. Tím pádem základní problém je odstraněn. Pojďte k jednacímu stolu a pojďte se bavit o valorizačním schématu, které by bylo účinné od 1. ledna 2024, tak jako jsme to loni udělali u valorizace plateb za státní pojištěnce.
Ústava neobsahuje žádné podrobnosti týkající se délky a postupu legislativního procesu v Poslanecké sněmovně. Jediným detailem parlamentního legislativního procesu, který ústava upravuje, je třicetidenní prekluzivní propadná lhůta, ve které musí zákon projednat Senát. Z tohoto důvodu ústava neobsahovala ani žádné instituty pro zkrácení legislativního procesu, neboť by tak předcházela budoucí zákonnou regulaci. V době schválení ústavy v roce 1992 neexistoval ani zákon o bezpečnosti České republiky, který institut zkráceného jednání převzal pro inspiraci z jednacího řádu Sněmovny do ústavního textu s tím, že v případě uvedeném v ústavním zákoně o bezpečnosti, kdy je vyhlášen mimořádný stav, nemusela být vyhlašována legislativní nouze, a přesto se mohlo konat zkrácené jednání o návrhu zákona. Tato regulace zkráceného jednání na ústavní úrovni neměla žádnou souvislost s tím, jak má vypadat legislativní proces v jiných případech. Neupravovala ustanovení, ze kterých by vyplývalo, že by v ostatních, běžných případech nemohl či mohl být legislativní proces zkrácen. Novelizací ústavy v roce 1999 byly koncipovány mimořádné stavy, které upravovaly zkrácené jednání tak, aby nebylo v těchto případech nezbytné předem vyhlašovat legislativní nouzi. Tím ve skutečnosti dosavadní obecná procedurální úprava zkráceného jednání byla zjednodušena na případy vnější bezpečnosti. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky tak využil znalostí s aplikováním stavu legislativní nouze a zkráceného jednání a zakotvil jej v modifikované podobě do ústavní novely. Stav legislativní nouze po přijetí zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to v roce 1995, byl tedy jediným nástrojem pro zrychlený proces, s výjimkou případu přijetí zákona na základě rozhodnutí rady bezpečnosti, kdy nebylo potřeba stav legislativní nouze vůbec vyhlašovat. V té době však neexistoval Senát. Tak velké potíže délka legislativního procesu nepřinášela, protože zákony z Poslanecké sněmovny se postupovaly přímo prezidentu republiky. Přesto už byl v roce 1995 stav legislativní nouze využit. Kromě stavu legislativní nouze bylo možno zkrátit legislativní proces i jiným způsobem, který po vzniku Senátu má omezené možnosti. Bylo možné i projednat návrh zákona ve třech čteních na jediné schůzi Sněmovny. Dokud neexistoval Senát, bylo možné projednat, schválit vládní návrh zákona během několika dní. Odůvodnění takového návrhu zákona musí být uvedeno v důvodové zprávě. V případě, že důvodem je provedení závazků vyplývajících ze smluv, kterými je Česká republika vázána, předloží předkladatel k návrhu český překlad úplného znění těch právních norem, které mají být provedeny. To je zásadní rozdíl a také zásadní nástroj na ochranu parlamentní menšiny a občanů, které zastupuje před zvůlí parlamentní většiny. Takový obranný nástroj stav legislativní nouze neobsahuje, a proto je nutné s ním nakládat výsostně obezřetně a nezneužívat jej. Některé parlamenty v Evropě, například Německo, mají stav legislativní nouze omezen jen na několik pokusů během volebního období, například dva nebo tři. Podle jednacího řádu Sněmovny vyzve vláda předsedu Sněmovny k vyhlášení stavu legislativní nouze na určitou dobu. Poslanecká sněmovna musí stav legislativní nouze potvrdit, zrušit nebo omezit. Předseda Sněmovny však může odmítnout návrh vlády na projednání předložených vládních návrhů ve zrychleném jednání a také nemusí připustit projednávání zákonů ve stavu legislativní nouze. Takže je to částečně také na paní předsedkyni, jestli připustí projednávání zákonů v legislativní nouzi - to už připustila - takže to bude hlasovat Sněmovna. Nechcete se takto pozitivně zapsat do dějin českého parlamentarismu? Také Sněmovna může odmítnout projednávání zákona v legislativní nouzi tím, že poslanci na počátku schůze nepotvrdí v hlasování, že uvedený stav trvá. K tomuto bodu předseda Sněmovny otevře rozpravu, ve které se poslanci mohou vyjádřit, mohou podávat různé procedurální návrhy, o všech těchto návrzích Sněmovna hlasuje. Před projednáváním každého návrhu zákona Sněmovna v hlasování rozhodne, zda jsou podmínky pro projednávání ve zkráceném jednání. Pokud by shledala, že podmínky pominuly, nemůže být takto návrh zákona projednán. Ve stavu legislativní nouze může být projednán pouze návrh vlády, který vychází z legislativních pravidel vlády, a tomuto návrhu musí předcházet podrobná analýza právního a skutkového stavu. Bylo toto vše v případě novely zákona o důchodovém pojištění dodrženo? Je tohle případ návrhu na snížení valorizace důchodu? No to ani omylem.
Celkově je navýšení průměrného důchodu za této vlády úplně rekordní. Proto se mi nelíbí, že někteří pokračují v rétorice stavící proti sobě babičky a dědečky a jejich dcery a syny na druhé straně, a v podstatě rozeštvávání rodin. To je rétorika rozdělování, kterou voliči v prezidentských volbách odmítli. Pojďme se bavit rozumně, pojďme vést standardní rozpravu, pojďme si říci, jaké tempo navýšení výdajů na důchody, rodičovský příspěvek a podporu dalších lidí zasažených inflací je udržitelné, pojďme si to vysvětlit v rámci rozpravy, kde můžou všechny ty názory zaznít. A já bych chtěl poprosit i naši opozici, aby nám představila svůj plán konsolidace, tak aby to dohromady dávalo smysl s rozpočtem.
Paní poslankyně Mračková Vildumetzová a následuje pan poslanec Juchelka.
K panu Michálkovi, prostřednictvím paní předsedající. Když jsou, pane Michálku, ty mimořádné okolnosti, proč, když jsem tady dvakrát zařazovala zákon ohledně zmrazení platů politiků, který je již v legislativním procesu, a předložil ho Andrej Babiš v listopadu roku 2021, proč jste ho nepodpořil? Pokud po někom chci šetřit, pokud někomu chci něco brát, měl bych začít u sebe. Zároveň bych si dovolila reagovat na pana Výborného. Pane Výborný, to, co jste tady opět předvedl, je pouze arogance a přezíravost, nám tady říkat, že je něco marné, marné, marné. Hrozné je, jakým způsobem vy tady přicházíte, jakým způsobem jednáte. Přijdete tady se stavem legislativní nouze. Ten stav legislativní nouze musí potvrdit tato Poslanecká sněmovna. A řekněme si, proč to je, proč jste s tím nepřišli. Dneska máme třetí největší inflaci v rámci EU. Tato vláda to způsobila! To je prostě fakt. A z důvodu toho, že byly komunální volby a že byly prezidentské volby, tak jste s tím museli přijít až po těch prezidentských volbách, a proto stav legislativní nouze. Přijďte s tím ve standardním legislativním procesu. A myslím si, že je opravdu sprosté a nehorázné, že to chcete schvalovat v polovině roku.
Co se týká té struktury důchodů. A už několik měsíců se drží na špici v Evropské unii. V tuto chvíli Česká republika je třetí zemí v Evropské unii, která má nejvyšší inflaci. A já si vybavuji, jak tato vláda říkala, že bude s inflací bojovat, jak v předvolební kampani říkala, že ví, jaký máme recept na inflaci, jak například z výdajové stránky rozpočtu ušetří okamžitě 70 nebo 80 miliard korun. Kde to tedy v tuto chvíli je?
Děkuji, paní předsedkyně. Přihlásila jsem se v době, kdy jsem chtěla reagovat a budu reagovat výhradně na kolegu Výborného, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně. Slova je to marné - má pravdu. Ale bylo by dobré si vzpomenout na minulost. Vážení, i my jsme dokázali v rámci ústavně-právního výboru v minulém volebním období postavit se naší ministryni a říct, že něco není legislativní nouze. Dokážete to také, vy, co s tím nesouhlasíte, říct ne? Je to hloupost? Zkuste to! Prosím vás, je to pouze zákonná úprava, nic víc. Zkuste mít tu odvahu, vy, co s tím nesouhlasíte, a řekněte ne, není to v pořádku!
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já myslím, že to není marné. To jsou základní ústavní principy, na kterých stojí demokracie a Ústava České republiky. A já se ani nedivím, protože ti, co by pro to hlasovali, by se museli stydět!
Prosím, máte slovo.
Tak já jsem chtěl ocenit, že se pan Foldyna omluvil. Rozumím, že to bude v následujících dnech o emocích, emoce k politice patří, ale na straně druhé nesmíme si plést pojmy. Emoce neznamená lhát a křivě obviňovat. Já jsem tady třeba od kolegy pana poslance Foldyny, pana poslance Hrnčíře slyšel, že přirovnáváme seniory k živelní pohromě. Nikdo to podle mého názoru nebyl. Tak prosím, já se vůbec nebráním emocím, ale nelžeme. Ke kolegovi Králíčkovi, který říkal něco o parním válci. To já si tedy parní válec představuji úplně něco jiného.
Všechny děti potřebují samozřejmě dlouhodobou péči doma. A jaký je z toho závěr? To ne! Všichni budeme jednou staří. Nelze to takhle říct. A vidíte, že i tady to vyplývá z těch odborných analýz, že jsou to jednostranná vyjádření. Čísla v tabulce dvě nabízejí jiný pohled. Její celkový index závislosti je poměrně vysoký, a pohybuje se dokonce nad světovým průměrem. Pro nás, SPD, je na prvním místě český občan a podpora českých občanů. Pokládáme za přirozené, že kojenec je bezmocný, prakticky závislý na svých rodičích a jeho závislost se pomalu snižuje. Je to potřeba řešit, ale Fialova vláda to samozřejmě vůbec neřeší. Poměr důchodců a pracovně aktivních je proměnná, kterou se dá hýbat. Podle toho, jak se bude vyvíjet střední délka života a zdravotní stav populace, bude se zvyšovat i zaměstnanost, protože lidé budou ochotni a schopni pracovat i v pozdějším věku. To je šílený! Jsou léky, je zdravotní péče, předtím nebyla, tak s tím, jak zdravotnictví, hygiena a vyšší životní úroveň poráží infekční choroby, žijí lidé déle a lépe. Kvůli tomu také umíráme mnohem častěji na choroby způsobené stářím a životním stylem, hlavně na rakovinu a kardiovaskulární choroby. Vážnými chorobami trpíme méně a zakoušíme menší nebezpečí smrti. A samozřejmě ty výdaje na zdravotnictví lze předvídat z ekonomického hlediska o něco obtížněji než výdaje na penze. Výdaje na zdravotnictví souvisí více s HDP na hlavu, technologickou úrovní a jinými proměnnými, které ovlivňují lidi všech věkových kategorií. Náklady na zdraví lidí stoupají, jak se blíží smrt, ale v produktivním věku jsou nízké.
Možná bych si jenom dovolila takovou krátkou poznámku. Ale vzhledem k tomu, že je poměrně hodně faktických poznámek a ty mají přednost, tak prosím buďte trpěliví. Můžete sledovat i počet faktických poznámek. To je to modré číslo vedle nápisu Rozprava.
Děkuji za slovo. Já si dovolím na vystoupení pana ministra Jurečky dva pohledy. Protože takový rozpor jako mentální, který prostě tady sleduje online, je opravdu už skoro na psychiatrickou diagnózu, a samozřejmě mnozí z vás, a vy se tím dokonce tak jako nějak prezentujete, jste věřící, čili osmé přikázání bych vám připomněl, a já věřím, že pro vás bude v pekle speciální kotel.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan předseda Michálek s faktickou, poté paní poslankyně Fialová. Prosím, máte slovo, pane předsedo. Prosím o klid. Děkuji.
Takže rozdělovat to na škodu skutečnou a ušlý zisk nedává v tomto ohledu žádný smysl. Tam uvádí Ústavní soud, že posouzení povahy hrozících škod není exaktně kontrolovatelné. Takže doporučuji určitě seznámit se s tím výkladem. A možná, že kdybyste umožnili panu ministru pro legislativu, aby standardně vystoupil v rozpravě s přednostním právem na začátku tohoto bodu, kde se to slušelo, a nezablokovali jste to faktickými poznámkami, tak jste si to jeho vyjádření vyslechli v době, kdy tady byl. Myslím, že to bylo asi šest hodin a času na to bylo dost.
Nyní paní poslankyně Fialová s faktickou, poté pan ministr Jurečka. Děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím pana ministra Jurečku s faktickou poznámkou a poté paní předsedkyně Schillerová. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Já moc děkuji. Ale protože mnoho z vás nečte, nečtete důvodovou zprávu návrhu tohoto zákona, tak já vám ocituji. Důvody pro tento výjimečný postup jsou spatřovány zejména ve značných hospodářských škodách, které státu bez přijetí návrhu zákona hrozí.
To mi tedy v tom případě vysvětlete! Nemůže platit obojí, jak vy vždycky říkáte. To není možné. Ale já tady připomenu, že i vláda má ty nástroje. Srazilo tu inflaci a potom v lednu 2022 ona opět vyběhla. To znamená, že vláda má ty nástroje. Primárně politicky za to nenese odpovědnost na rozdíl od ČNB, ale ty nástroje má, pane ministře. V tom případě teď je to koho drahota? Nebo koho?
Nyní pan poslanec Brabec s faktickou poznámkou, poté pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo.
Když to vezmu trochu, jenom trošku nadnesenou logikou, tak znamená to tedy, že Babišova vláda způsobila hospodářské škody tím, že zvedla platy třeba učitelům, vojákům, policistům a dalším?
Ne se mnou! Říkal jsem to tehdy, říkám to teď. Kde jste byli, abyste to zvýšili?! To jste, kdybych použil vaši rétoriku, a nebudu ta slovesa a ta silná slova opakovat, kde jste byli?
Vzhledem k tomu, že skutečně mám dvě minuty, tak já bych se v podstatě chtěla zeptat na pár otázek, které si tady tedy asi musíme odpovědět. Ale nedořekl to B a na to já bych se chtěla zeptat. Protože to, že bude inflace takto vysoká, víme všichni už od podzimu. A já se ptám, jaké kroky vláda udělala mimo snížení té valorizace? Co jste udělali? Řešíte počet ministrů? Máme tady pana ministra pro evropské záležitosti, kterého jsme nikdo nikdy neviděl, evropské předsednictví už skončilo, tak potřebujeme mít pořád takový velký počet ministrů? Nebo jste například dali pokyn ke zmrazení platů politiků, tak jak to navrhoval pan poslanec Babiš, abychom prostě dostali ty peníze do rozpočtu a nemuseli jít těmito drastickými kroky, který je retroaktivní, tento krok, a ještě k tomu se to týká těch nejcitlivějších částí obyvatelstva, což jsou důchodci, senioři v rámci celé České republiky?
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Brabec. Jste přihlášen? Připraví se pan ministr Jurečka a poté pan ministr Stanjura.
Takže odpověď pro pana ministra Stanjuru. Pane ministře, kde jsme byli?
Nyní pan ministr Jurečka, poté pan ministr Stanjura s faktickými poznámkami. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuju. A vážím si toho, že aspoň několik z vás tady vystoupilo a korektně řekli ano, s tím musíme něco udělat. To znamená, ano, toto musíme realizovat, ale já v tomto návrhu, a tak to je myslím správně, neřeším ten další kontext.
Slyším tady plno řečí o solidaritě. To je určitě slovo, které je mi vlastní také, ale ta solidarita musí jít oběma směry.
On správně ukázal graf, ve kterém ukazuje nějakou Gaussovu křivku, rozložení důchodů v populaci.